Druhá poznámka z hlediska obsahu je: já si troufám říct, že není možné, aby to fungovalo retroaktivně. Takže mě by docela zajímalo, když my tady probíráme druhé čtení, jak to tedy vlastně je. To znamená, že za mě ty parametry se mění v této chvíli za pochodu, a není na tom shoda ani ve vládní koalici, minimálně na úrovni těch veřejných prohlášení. Jestli jste domluveni, tak je to možné, já nevím, ale na úrovni veřejných prohlášení se v tom lišíte, což je opravdu těžko uchopitelné. Pane ministře, to se na mě nezlobte, jak my jako opozice se s tím máme popasovat, zvlášť když jsme ve druhém čtení, takže my nemáme čas mezi prvním a druhým čtením nahlašovat pozměňovací návrhy. Ale jak my to máme vědět, když vlastně není úplně jasné, na jakých parametrech se shodla samotná vládní koalice? A teď ta procedura. Mně přijde, že by bylo férové, aby to projednala vláda, nasbírala informace z připomínkových míst jednotlivých ministerstev. Ale za těch 7 dní se potom dají načíst rozumné pozměňovací návrhy, nějak to ujasnit, protože tady se skutečně bavíme o věci, která má zásah údajně tedy 85 miliard korun.
Já jsem říkal, že jsem to tady zažil v opačném gardu, nic víc. My ten komfort nemáme. Když jsem se ptal, jestli jsme schopni se domluvit na rapidním zkrácení lhůt, tak jsem dostal odpověď, že se to nedá garantovat, tak se na mě nezlobte. Byla to varianta, kterou jsem debatoval, dostal jsem odpověď, a já tomu rozumím, že se dopředu nedá garantovat zkrácení lhůt. A neříkejte tady o těch měsících, že zase tu debatu zavedeme úplně někam jinam. Já z těchto dvou možností vybírám tu druhou. To je legitimní. Takže neměli jsme jinou možnost než tuhle rychlou, nestandardní cestu zvolit, abychom byli schopni platit kompenzace za zastropované ceny. To je prostě fakt.
Já vám děkuji. Nyní eviduji dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.
Děkuji moc. Pan ministr tady motá několik věcí dohromady. Tady nejde o obsah toho zákona. Tady jde opět o to, jakým způsobem se to projednává, a začíná to být takovým řekl bych nemehlovským standardem tady této vlády. Vy jste nám vzali čas. Je to jednoduše tak, že já vaši omluvu klidně přijímám, ale faktem je, že si nedokážete zorganizovat svou práci v Poslanecké sněmovně.
Já jsem běžně dělala ke covidovým zákonům třeba dvoudenní připomínkové řízení, třídenní, abyste nám dali nějaké propočty. Nemám žádné propočty. Prosím vás, nedělejte z nás lobbisty někoho. My rozhodně nejsme lobbisté, ani bank, ani žádných firem, nikoho. My nejsme... ... ne, že říkáte, komu to teda vzít, když ne těmto firmám. Ne z pozice síly, že tady máte většinu a vy si tady říkejte, co chcete, my si uděláme, co budeme chtít my.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže já mám tady připravené své vystoupení, protože na vás přišel dopis ze Svazu chemického průmyslu. Já vůbec nevím, kde jste ta čísla vycucali.
Tak to prostě je, ať se vám to líbí, nebo nelíbí. Některé z jejich pohledů jsme zohlednili, některé ne. To tak je, to se nebudu ani bránit. Ale k tomu časovému hledisku, to je prostě klíčové. Já jsem ty základní principy popsal. To se dá pochopit rychle, a buď jsem pro, nebo proti, nebo mám jiné parametry. Na tom není nic špatného. Nemám z toho radost.
Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Peštové.
V každém případě nikdo nereagoval, nikdo na tento dopis nereagoval. Takže nechápu, jak neformálně formálně s nimi tedy diskutují, protože jim nikdo na nic neodpověděl. Ale když vznášeli dotazy a chtěli vědět ta střeva ve své podstatě toho, co se připravuje, tak jim na to nikdo nebyl schopen odpovědět.
Prosím, máte slovo.
Domníváme se, že tato úvaha není správná ani důvodná. Novela navíc rozšiřuje seznam odvětví specifikovaných v nařízení o další odvětví, jako je výroba a rozvod elektřiny a podobně. Obdobným případem mohou být skupiny podniků v oblasti zemědělské prvovýroby a dopravních podniků, kde běžně dochází k prodejům pohonných hmot. Při současném znění novely tyto podniky mohou kumulativně naplnit definici skupiny podniků s neočekávanými příjmy. To zcela jistě není smyslem, který nařízení sledovalo, přičemž není jakkoliv důvodné, aby takový cíl sledovala, ať již záměrně, nebo nedopatřením, právní úprava v České republice. Je třeba také vzít v úvahu fakt, že mnohé výrobní firmy mají energetické zdroje založené na spalování zemního plynu, tudíž by tyto firmy byly finančně postiženy nejméně dvakrát. Takový dopad novely považuje Svaz chemického průmyslu České republiky za koncepčně zcela nesprávný a ve svém důsledku kontraproduktivní, mimo jiné i s ohledem na řadu investičních projektů, které byly realizovány s předchozí podporou státu či Evropské unie. Rádi bychom vás požádali o zvážení našich připomínek a o příslušnou úpravu navrhovaných znění novely. Zároveň mi dovolte vás zdvořile požádat, abyste dané věci věnoval maximální možnou pozornost, a to i s ohledem na současnou stránku plánovaného přijetí novely. Předem děkuji za váš čas a zpětnou vazbu. A tady se stala ta chyba. A já děkuji za pozornost.
Nemůžeme však souhlasit s obsahem a provedením této úpravy ze strany vlády. Zejména pak odmítáme rozdělení tohoto paušálního daňového režimu na tři daňová pásma lišící se dramaticky výší odváděné paušální daně, respektive zálohy na ni. Vládní návrh na změnu režimu paušální daně pro živnostníky v předkládané podobě je totiž administrativně náročný a nespravedlivý. Uvedu jenom pro ukázku malý příklad.
Ve veřejném prostoru se v podstatě neobjevuje pozitivní názor, a protože ta diskuse v podstatě neproběhla, tak se vás chci zeptat, proč zákon neschválila vláda a nejde do běžného legislativního procesu, třeba se zkrácenými lhůtami. A tím se dostávám dál: nad rámec evropského nařízení jste do toho zahrnuli banky. Tak bych se vás chtěla zeptat, když už nerespektujeme to nařízení a rozšiřujeme si to o nějaké vlastní iniciativy, tak se chci zeptat, kterých segmentů se to tedy bude týkat. Sami říkáte, že jde o válečnou daň, a mimořádné zisky mají zcela nepochybně například i zbrojařské firmy. Toto by se jinak odehrávalo v prvním čtení, ale bohužel v této situaci nejsme, tak bohužel tyto dotazy musí být kladeny teď, protože samozřejmě očekáváme v rámci podrobné rozpravy přijetí pozměňovacích návrhů.
Jako další vystoupí Roman Kubíček a připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř.
Pane předsedající, dámy a pánové, já se pokusím být více stručný, protože ono tady toho už hodně padlo, tak bych se nerad opakoval. V tuto chvíli si nejsem úplně jist, zda si nad tím někdo dal práci a propočítal veškeré dopady a veškeré náklady na zavedení této daně a ten ekonomický přínos. Ty peníze nedohledáte, a když jim na to dáte dostatek času, tak se budete divit, jak to dopadne. Já bych řekl z toho pohledu, co jsem se na to díval, tak by se mi asi více líbila daň ve výši Pirátů, ale zase se mi nelíbí ta retroaktivita. Může se nám to přihodit také. Já si třeba vzpomenu na zemědělské podniky, pro které by to mohl být velký problém. Tak se jenom ptám - pro mě je nejhorší, že jsme nevedli tu diskusi.
Já musím vystoupit, protože nad tím, co tady zaznělo od paní kolegyně Dostálové, skutečně zůstává rozum stát. Víte, jakým způsobem stouply náklady těm firmám, uvědomujete si to?
Já bych chtěl zareagovat na vystoupení pana poslance Kubíčka. A ty rozhodné činnosti jsou vyjmenovány.
Nyní tedy pan poslanec Michal Kučera a připraví se paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Ale předtím ještě pan ministr a jeho faktická poznámka, prosím.
To znamená, těch 6 miliard není, že to jsou pouze příjmy z úroků, ale je to výnos, to znamená to, co inkasuje banka a co zase zaplatí. Takže abychom věděli, že to prostě není stejné.
Já vám děkuji.
Mě k tomu skutečně vedla jedna jediná záležitost. Ale skutečně v tom není nic, co by mělo být útočného, takže jenom toliko ode mě.
Já vám děkuji, pane poslanče, ještě reakce pana ministra s faktickou poznámkou.
Ještě jedno vysvětlení. O to se to ještě ponižuje.
Já vám děkuji. Nyní tedy další řádně přihlášení a první vystoupí pan poslanec Michal Kučera a připraví se paní poslankyně Mračková Vildumetzová.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
Je to směřováno samozřejmě na organizace, respektive zemědělské podniky, které vyrábějí energii z bioplynových stanic.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře a vážené kolegyně kolegové. Já bych se také ráda vyjádřila k tomuto sněmovnímu tisku, a především k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který se dotýká daně z neočekávaných zisků.
Já si ho přečtu, jen co dokončím svůj projev. Možná by se na to měla podívat Komise pro cenné papíry, možná by se o to měl někdo zajímat, toto není možné. To, že dnes nenašli odvahu zástupci koaličních klubů, aby vystoupili na tiskové konferenci a tam se k tomu nějak postavili, je jasným signálem - použiji vaše oblíbené slovo - jasným signálem, že nemáte dohodu o tak zásadní věci, která má ovlivnit příjmy státního rozpočtu, která má pomoci lidem a firmám. A to, že nakonec byli označeni novináři jako ti, kteří můžou za chaos, to už jsem tady komentovala a v tuto chvíli už to znova opakovat nebudu. Čekám k tomu nějaké vyjádření pořád, čekám vyjádření k těm pozměňovacím návrhům. Je jistota, že to nezaplatí nakonec lidé ve zvýšených poplatcích? Je jistota, že to nebude mít dopady, negativní dopady na zdražování úvěrů či jejich částečnou nedostupnost? Už v únoru 2022 jsme mluvili o zastropování. My jsme tady měli celou řadu poslaneckých návrhů a myslím si, že kdyby se tehdy zavčas zastropovalo, že jste mohli desítky miliard ve státním rozpočtu ušetřit a mohli jsme i včas diskutovat to zdanění. Myslím si, že toto je téma na diskusi v této těžké době, na diskusi i s opozicí, opakovaně jsme to nabízeli. Ale zásadním problémem byla a je nečinnost vlády. Prostě potom, až za pět minut po dvanácté, hektické přijímání zákonů, zásadních zákonů nestandardním způsobem. Před námi jsou pobaltské státy a nyní nově Maďarsko. České podniky ztrácí vůči svým konkurentům v zahraničí konkurenceschopnost. Co velké firmy? Čteme denně, že jsou na kolenou. Slyšela jsem tady několikrát, že ta pomoc 200 miliard eur z Německa, že určitě k tomu nedojde, že to nejde. Co čteme? Německý parlament to schválil. Hodnocení dopadů regulace, to všechno by požadovala Legislativní rada vlády, šlo by to tam příslušnými sekcemi expertů, kteří by to posoudili, viděli by to odborníci, šlo by to do výborů. Oni mi říkají: My jsme to vůbec nedostali, my se k tomu dostáváme pokoutně. To je prostě špatně, nerozumím tomu. Nerozumím tomu. Vždycky jako ministryně financí jsem měla zájem u každého takovéhoto zásadního nového covidového zákona nebo programu, který převážně procesoval Karel Havlíček, tak jsme měli zájem se všemi mluvit, třeba během dvou, tří dnů, ale jejich připomínky byly pro nás cenné. Rozumím, že je tady velmi těžká a mimořádná doba. Rozumím tomu, že vláda hledá na mimořádné výdaje mimořádné příjmy. Jak to, že tam se už ví o takovém poklesu? Není tady riziko, že bude vracet právě stát tyto zálohy předfinancované, protože firmy prokážou, že to tak nebylo? Je to chaos. Proto je třeba přijmout zákony a jejich změny s dostatečným předstihem." Nechám hádat vás i vaše kolegy, co to je za dokument.
Jako další v rozpravě vystoupí pan ministr s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře.
Tak jenom fakticky. Kritika, že je to nestandardní - já tu kritiku přijímám. K těm ostatním otázkám, na to nebudu používat faktickou připomínku. Já jsem to nijak nekritizoval, já jsem ten návrh také podpořil hlasováním ve třetím čtení.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Tak označení ministr v roli poslance není nic hanlivého. No, to je zásadní rozdíl mezi tím postupem, pane ministře. To bylo něco jiného. To byl úplně zcela zásadní rozdíl.
Nyní pan poslanec Aleš Juchelka a po něm pan ministr.
Moc děkuju, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vždyť přece to je úplně něco jiného. Vaši omluvu samozřejmě mohu přijmout, ale to, že na to je málo času, tak je pouze vaše výmluva, pane ministře. Je to vaše výmluva. My tady voláme po úplně jiných druzích řešení.
Zvýšením limitu ročních příjmů a současným zavedením tří daňových pásem paušální daně s ohromnými rozdíly ve výši daňové povinnosti veškerá její zajímavost a přitažlivost pro mnoho živnostníků s ročním příjmem nad 1 milion korun ročně padá. Smysl má dle SPD jediné: zvýšit hranici ročních příjmů pro právo na vstup do paušálního daňového režimu na 2 miliony korun ročně a ponechat jednu jedinou výši této daně pro všechny její oprávněné plátce. Tyto rozdíly považujeme za nepřijatelně vysoké. Děkuji za pozornost a prosím o budoucí podporu těchto našich návrhů.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Věřím, že budou věcné. Tady můj první odkaz na zcela konkrétní judikaturu Ústavního soudu. Odkážu na dvě klíčová rozhodnutí Ústavního soudu, obě dvě rozhodnutí mají charakter plenárního nálezu. Toť poznámka číslo jedna. Dnes je, pokud se koukám do kalendáře, 25. října, to znamená 19 dnů poté, kdy máme na úrovni Evropské unie platné účinné publikované nařízení Rady EU, je ze 6. října tohoto roku. Tady chci zdůraznit: Prosím vás, nařízení Rady EU není a nemůže vůbec být v daňové oblasti ze dvou základních důvodů. Oblast přímých daní není na úrovni EU harmonizovaná. Co také řeší evropské řešení? Řeší zastropování příjmů, příjmů z výroby elektřiny, to je první část, a řeší solidární příspěvek. K retroaktivitě tři poznámky. První je poděkování. Tak přece můžeme konstatovat, pozměňovací návrh kolegy Zbyňka Stanjury žádnou retroaktivitu, ani přímou, ani nepřímou, ve svém obsahu neobsahuje. Návrh konstruuje daň z nadměrných zisků jako samostatnou daň.
Naopak, hodnotíme pozitivně to, že dochází ke změnám, zejména u podnikatelů. Ono se dá leccos zvládnout v řádu desítek hodin nebo jednotek dnů. Co hodina, padá nějaký jiný návrh. Ty jsou z toho totálně zmatené. Ale znovu říkám, chápu ten časový tlak, méně už to, že se nedokážete v rámci pětikoalice domluvit na tom, aby to bylo aspoň z vaší strany jednotné. Jak potom to máme dávat dohromady my, když nemáme pochopitelně všechny relevantní informace? Nejedná se o malou částku, jedná se o 85 plus 15 miliard, to je 100 miliard korun, a musíme si uvědomit to, že i těch 100 miliard korun je dnes na vodě. Pokud byly nějaké neformální schůzky, budiž, ale nedělá to na mě dojem, že se to s nimi projednalo tak, aby se na tom alespoň částečně shodli, a to považuji za velkou chybu. Podle našeho názoru i názoru celé řady odborníků zde může být nesoulad s tím, co tvrdí Evropská unie nebo Evropská komise, a s tím, jak to připravujeme my. Proč se to vypočítává pouze z roku 2018 až do roku 2021 a ty další roky, pokud by to bylo, proč se to neposouvá? Druhá věc. Proč se to neposune výše? Pokud mám ale informace, tak snad zde začíná být určitá dohoda, že by se to skutečně zvedlo. Ale to jsou přesně ty detaily, které tady teď děláme a které tady tvoříme za pochodu v řádu desítek minut, a potom je otázka, jestli i to ostatní, které tam je, nemůže být zatíženo nějakou podobnou nelogičností. Abychom si rozuměli, to není obrana těch, kteří mají něco platit. Principiálně se toto všechno dalo řešit možná i jinou a jednodušší cestou. Ano, to je pravda, ale pojďme počítat. Ano, řeklo se nějaké číslo. Já se v tuto chvíli už odmlčím, protože myslím, že všechno ostatní zde padlo, nechci to prodlužovat.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, milé kolegyně, kolegové, já zde nehodlám hovořit nějak dlouho, nechci tady hovořit o tom, proč jste nezastropovali ceny energií u výrobců v době, kdy jsme vás k tomu vyzývali, čímž byste do značné míry vyřešili současnou situaci, a nemusíte teď volit to možná asi nejhorší řešení. Mám spíše pár zcela konkrétních dotazů na pana ministra, protože je tu několik věcí, nad kterými se nepozastavujeme jen my jako opozice, ale i odborníci a ekonomové. Ten první dotaz je velmi jednoduchý, ale vlastně naprosto zásadní: Proč se vláda nevydala cestou implementace nařízení Evropské unie? Já tomu opravdu nerozumím. Máme předsednictví, Evropa se pod vaším vedením na něčem shodla, vy jste to vydávali za úspěch, ale pak se stejně pouštíme do vlastního experimentu, který dělá z tohoto nařízení doslova trhací kalendář. Jeden takový experiment už máme za sebou. Určitě si pamatujete vaši vlajkovou loď, energetický tarif, který končí tak rychle, jak začal.
Vy jste se toho nakonec, pane ministře, také dotkl, tak já - to se nedá, ono je to provázané, ono se to nedá od sebe oddělit. Já to dlouhodobě kritizuji. Mluví o tom velmi často i Nejvyšší správní soud ve své poměrně konstantní judikatuře, který zpracování zákona o státním rozpočtu jako klíčového zákona sleduje. A ti, kteří tento postup, a znovu teda připomínám, přirovnávají k digitální dani, protože to slyším nejenom od vás, slyším to i od některých vašich... A zase opakuji, nebavíme se o jednotkách miliard. To bych asi možná v té turbulentní době, kterou jsem zažila i já a zažíváte ji i vy, každý z jiných důvodů, to bych asi nechala bez nějaké zásadnější diskuse, ale toto je 100 miliard, což je skutečně, znovu opakuji, v rozporu s běžným procesem přípravy státního rozpočtu. Vážení kolegové, toto stanovisko výboru pro rozpočtové prognózy bylo schváleno jednomyslně všemi členy výboru bez výjimky, takže je zřejmé, že v okamžiku, kdy plánované příjmy státního rozpočtu jsou v návrhu zákona o státním rozpočtu konstatovány ryze formálně, aniž by jejich odhad vycházel z reálných skutečností, a to do té míry, že k tomu kompetentním orgánem, znovu opakuji, výborem pro rozpočtové prognózy, není možné stanovit ani v elementární míře pravděpodobnosti jejich dosažení, nelze zaručit, že schválený státní rozpočet bude naplněn.